Proto jsou některé názvy vymezeny pomocí rostlinných druhů, jiné ekologickými, fyziognomickými nebo fytogeografickými charakteristikami. U některých jednotek může být věcný rozpor mezi českým názvem biotopu a názvem typu přírodního stanoviště v soustavě Natura 2000, protože názvy použité v soustavě Natura 2000 jsou v některých případech poněkud zavádějící a neodrážejí přesně obsah jednotky. Pokud je vymezení typu přírodního stanoviště v soustavě Natura 2000 širší než vymezení příslušného biotopu, jsou uvedeny odkazy na další biotopy, s nimiž se daný typ přírodního stanoviště také překrývá. Při převodu byla z hierarchie CORINE vybrána jednotka na nejnižší možné převoditelné úrovni. Řádek je proškrtnut, pokud nemá biotop v této klasifikaci odpovídající ekvivalent. V některých případech, kdy klasifikace CORINE vymezuje daný biotop dvěma způsoby, jednak podle abiotických faktorů, jednak podle vegetace, jsou uvedeny převody na dvě jednotky. Převod je proveden na nejnižší převoditelnou hierarchickou úroveň Palearktické klasifikace. Fytocenologie. Pokud daný biotop zahrnuje jen některé asociace určitého svazu, jsou uvedeny odkazy na biotopy zahrnující ostatní asociace tohoto svazu. Z rybníků některé typy této vegetace ustoupily hlavně kvůli chovu vodní drůbeže, která poškozuje porosty druhů s měkkými listy. Podobný vliv mají i velké populace divokých kachen vysazované na rybníky pro poplatkové lovy. Obecně však většina typů této vegetace dobře snáší běžné rybniční hospodaření a rychle regeneruje i po odbahnění rybníků. Vhodným managementem je dočasné snížení vodní hladiny v rybníce ve vegetačním období. V říčních nivách je důležité zachování nebo obnova povodňové dynamiky, případně obnova některých polozazemněných tůní odstraněním nadměrného sedimentu. Vegetace s převahou chrastice rákosovité nebo ostřice Buekovy podél středně velkých vodních toků. Na místech narušovaných mechanickým účinkem proudu podél středních toků řek se vyskytují i nižší, často fragmentární porosty. V hustě zapojené vegetaci znemožňují dominanty rozvoj nižších vrstev bylinného patra, a proto se uplatňují především vzrůstově mohutnější rostliny. V rozvojových porostech lze nalézt i poléhavé nebo plazivé vytrvalé byliny, které dobře snášejí mechanické narušování stanoviště. Přirozeným stanovištěm říčních rákosin jsou písečné a štěrkovité, vzácněji hlinité pobřežní náplavy a lavice v neregulovaných úsecích toků. Charakteristické jsou krátkodobé a někdy i opakované záplavy, zejména na jaře, ale někdy i v létě. Naopak od srpna do října je zpravidla nízký průtok. U nás jsou však přirozené výskyty dnes vzácné. Biotop může vznikat i na pobřeží slabě regulovaných řek, v nichž během roku výrazně kolísá průtok. Jejich povodňová dynamika se oproti přirozeně meandrujícím tokům liší. Narušování pobřeží proudící vodou je méně intenzivní, proto převažují zapojené, druhově chudší porosty. Oba dominantní druhy se šíří i na vysoké říční břehy a opuštěné louky v říčních nivách. Říční rákosiny jsou ohroženy regulacemi toků, především napřimováním a prohlubováním říčních koryt a stavbou přehrad. Omezení přirozené povodňové dynamiky vede k šíření kompetičně silných dominant včetně nitrofilních druhů, zatímco byliny nižšího vzrůstu a vlhkomilné jednoletky mizí. Dochází tak k významnému omezení druhové diverzity. "Pobřežní vegetace potoků. Struktura a druhové složení. Kdykoliv můžete přijít s prohlášením klubu, že umožníte vystoupení petice lékařů. Některé druhy vytvářejí v hlubší vodě porosty plovoucí na hladině, případně i ponořené formy přizpůsobené k dlouhodobému životu v proudící vodě. Vedle druhů charakteristických pro pobřežní vegetaci potoků do porostů proniká i mnoho druhů z jiných biotopů. Na substrátu obnaženém při letních průtokových minimech se mohou objevit vlhkomilné jednoleté druhy. Z dalších vodních makrofytů jsou časté některé hvězdoše. Než skončíme, já to budu normálně umět. - Za normálního stavu vody je původní povrch mělce zaplaven. V období zvýšené hladiny mohou být porosty na krátkou dobu zaplaveny úplně, naopak za letního průtokového minima voda často zcela opadá. Porosty některých druhů snášejí i dlouhodobé zaplavení. Po celém území České republiky od nížin do podhorského, až do horského stupně. Rozšíření je nedostatečně známo, což souvisí hlavně s maloplošným výskytem biotopu. Domluvte se a umožněte vystoupení lékařů. "Kromě potoků je výskyt udáván i z některých větších řek, například, ano, Otavy -" Tak je tady zavolejte. "... horní Vltavy a Orlice." Porosty mají jedinou známou lokalitu u Hrdibořic na Olomoucku. Vzácná vegetace byla v posledních letech zaznamenána jen u Hradčan na Českolipsku.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, schůzi jsem přerušil do 13.30, což je teď. Budeme tedy pokračovat. Pan poslanec Antonín Staněk se omlouvá z dnešního jednání od 13.15 do konce jednacího dne z pracovních důvodů. Pan poslanec Pavel Žáček se omlouvá dnes od 12 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů. Pan poslanec Petr Třešňák se omlouvá od 11.45 do konce jednacího dne z pracovních důvodů. Pan poslanec Martínek se omlouvá dnes od 13.20 do konce jednacího dne z pracovních důvodů. Pan poslanec Vondrák se omlouvá dnes mezi 11.30 a 14. hodinou z pracovních důvodů. Pan poslanec Stanislav Blaha se omlouvá z pracovních důvodů dnes od 13 hodin a pak v úterý 1. 6. a ve středu 2. 6. po celý den.
Však vy víte, co se vždycky děje, když mně někdo vypne mikrofon. Cílem monitoringu je sledování dlouhodobých změn v biotopech, zejména takových, které nelze odhalit aktualizacemi vrstvy mapování biotopů. Díky mapování biotopů včetně aktualizací se nesmírně zpřesnila znalost diverzity, rozšíření a stavu biotopů na našem území. Česká republika tak získala jeden z nejlepších národních datových souborů o biotopech v evropském i světovém srovnání. Rovněž se průběžně měnil a zpřesňoval evropský systém klasifikace biotopů EUNIS, který vyvíjí jako základ klasifikace biotopů Evropská agentura životního prostředí. Od prvního vydání Katalogu biotopů se rovněž výrazně zkvalitnila fytocenologická klasifikace české vegetace. Druhé vydání Katalogu biotopů České republiky odráží tyto změny, současně však zachovává stručnost a přehlednou strukturu, které byly základem úspěchu prvního vydání.
Pane poslanče, tímto způsobem nemůžete vyzývat, obracet se na svoje kolegy. Ne, to je neuctivé jednání! Překračujete meze slušnosti.
Omlouvám se, Jardo, prostřednictvím pana předsedajícího. "Katalog není určen jen specialistům, pro které vymezuje základní náplň jednotek používaných při mapování biotopů. Slouží také širší veřejnosti jako zdroj informací o biotopech rozlišovaných a mapovaných na našem území. Za třetí, revidované seznamy druhů typických pro jednotlivé biotopy vzniklé na základě statistické analýzy České národní fytocenologické databáze a její expertní revize. Za čtvrté, podrobnější poznámky k ohrožení a managementu biotopů. Za páté, přesnější vymezení biotopů převodem na nově zavedené a revidované fytocenologické jednotky. Za šesté, aktualizace převodů českých biotopů na typy přírodních stanovišť podle směrnice o stanovištích a na aktuální verzi evropského systému klasifikace biotopů EUNIS. A za sedmé, doplnění aktuálních literárních pramenů k jednotlivým biotopům. Až na tuto výjimku zůstávají nezměněny i názvy a kódy biotopů. Kvůli zachování převoditelnosti českého systému biotopů na systém habitatů v soustavě Natura 2000, který se od prvního vydání Katalogu biotopů České republiky poněkud změnil, však byly doplněny některé podjednotky, nebo bylo částečně upraveno jejich vymezení. Zůstaly ponechány i podjednotky původně zavedené kvůli převoditelnosti našeho národního systému biotopů na systém soustavy Smaragd, a to kvůli zachování kontinuity mapování biotopů. Účel a náplň Katalogu biotopů.
Pokud bylo stažení požadováno ve druhém čtení na jednání výboru, tam je stažen, protože ho může stále předložit někdo jiný, ale pokud je součástí toho protokolu, tak se o něm hlasuje. Zpravodaj jistě bude mít objektivní informaci a tu informaci řekne v proceduře hlasování samotného. Ano, pane zpravodaji, je to tak.
Děkuji, pane předsedající. Takže abychom věděli, o čem budeme hlasovat, tak si to ještě jednou řekněme, protože já si zrovna myslím, že toto, tento pozměňovací návrh, by stažen být neměl, a budu hlasovat proti tomu, aby byl stažen. Osoby uvedené v písmenech a) až d) jsou povinny výzvám či úkonům v nich uvedeným vyhovět, popřípadě jich uposlechnout. Vyhláška stanoví bližší pokyny o používání luku při lovu zvěře, dále způsob provádění zkoušek z lovu lukem a které myslivecké organizace" - tady bude třeba opravit chybu, protože je tam šestka, takže prosím zpravodaje o záznam - "a školy, na kterých je myslivost studijním oborem nebo povinným vyučovacím předmětem. Mohou být pověřeny organizací těchto zkoušek..." No, to jsem přečetl špatně a musím znovu, prosím vás, abyste to pochopili. Lov zvěře smí být prováděn jen způsobem odpovídajícím zásadám mysliveckým, zásadám ochrany přírody a zásadám ochrany zvířat proti týrání." Proto tady pan Pávek velice rozumně napsal do závorky, co tím myslí, a myslí tím dlouhou palnou zbraň kulovou, brokovou nebo kombinovanou. To je velká výhoda. Pokud je někdo nimrod, tak víte, že kombinované zbraně brokové a kulové jsou úplně optimální k lovu zvěře, protože vy se v ten daný okamžik můžete rozhodnout, jestli budete lovit pomocí broků, nebo pomocí kule. To tady taky každý určitě víte, že není luk jako luk. Takže když si kluci vyrobí z ohnuté větve a nějakého provázku luk a ořežou si nějakou větvičku, tak by jim to asi neměl nikdo zabavovat a neměl by po nich nikdo chtít nějaké doklady totožnosti, protože to je podle mě zbytečné. To je zásadní, protože kdyby ta nátahová síla opravdu byla nižší než 50 liber, tak dojde jenom k poranění zvěře a to by bylo její týrání. Takže tohle je velice rozumné a já si myslím, že bychom to měli podpořit. Ne, četl jsem to dobře, promiňte. Takže v pořádku, nemusím to číst od začátku... Úžasné. Pan Pávek, brilantní návrh, skvělé, děkuji. To je velmi důležité. To je jedna z nejdůležitějších věcí tady na tomto pozměňovacím návrhu.
Dále se omlouvá pan ministr obrany Lubomír Metnar z důvodu naléhavých pracovních povinností z celého dnešního jednacího dne. Dnešní jednání bychom měli zahájit projednáváním bodů z bloku třetích čtení, u kterých byly splněny zákonné lhůty. Po bloku třetích čteních bychom případně pokračovali projednáváním bodů z bloku zákony, druhé čtení.
Vyzývá k tomu dokonce i Evropská komise, která v té směrnici píše o tom, že národní státy si mohou přijmout vlastní národní seznamy. Poměrně značná část evropských států to udělala a Česká republika bohužel k tomu nepřikročila. Jsou regiony, kde opravdu už jeho množství přesáhlo nějaké kritické hodnoty a tam způsobuje ohromné škody. Takovou mají hodnotu. Takovou hodnotu mají pro nás, pro lidi, kteří žijí v těch městech. Takže to, že bude vždycky za takovýto pokácený strom uložena náhradní výsadba, vlastně bude i prevence proti zbytečnému kácení. Pak bych ještě chtěla říct, že pokud pan kolega Staněk - chtěla bych ho tímto vyzvat, jménem pana předsedajícího, jestli by nám tedy řekl, jak je to s tím pozměňovacím návrhem, který v sobě zahrnuje novelu o myslivosti.
Já vám děkuji. Poprosím pana poslance Antonína Staňka, připraví se pak poslanec Josef Kott. Máte slovo.
Děkuji, pane předsedo, za udělení slova. Já jsem za předkladatele tohoto pozměňovacího návrhu, kterým byl vedle mé osoby také pan poslanec Kott a pan kolega Kováčik, slíbil, že pokud se dostane přes druhé čtení zákon o myslivosti, tak nemáme problém, abychom naše pozměňovací návrhy stáhli. Chtěl bych se pouze ohradit vůči vystoupení pana poslance Bendla, vaším prostřednictvím, pane předsedající, o bezprecedentním pozměňovacím návrhu, se kterým by se musela vypořádat legislativa. Myslím si, že odůvodnění, které jsme uvedli při předložení tohoto pozměňovacího návrhu, je dostatečně srozumitelné a vysvětluje jeho zařazení právě do tohoto zákona. Nicméně neupírám právo panu poslanci na jeho názor, stejně jako já mám svůj pohled na daný problém. Já se případně ještě k tomuto návrhu vyjádřím, ale to není teď aktuální.
Pan poslanec Josef Kott, připraví se pan poslanec Lubomír Volný.
Milé kolegyně, vážení kolegové, pane ministře, paní ministryně, děkuji za to, co tady učinil kolega Staněk. Je to tak.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, můžeme pokračovat v přerušeném jednání. V sále je přítomen člen vlády České republiky. Paní místopředsedkyně Černochová s přednostním právem.
Pane předsedo, dobré ráno. Všichni jsme tady byli v 9 hodin připraveni hlasovat, projednávat zákony, a čekáme tady na to, až se milostivě někdo dostaví do práce. Odmítám tohle chování.
Vidím dvě přednostní práva, nejprve pan předseda Faltýnek.
Děkuji za slovo, jenom kratičká reakce na vzácnou kolegyni Janu Černochovou.
Upozorňuji, nejsme v bodu, nejsme v rozpravě, pouze přednostní práva.
Ano, paní kolegyně, prostřednictvím pana předsedajícího, a nejenom paní kolegyně, ale všichni, prostřednictvím pana předsedajícího - ať se do něj vejdete - my se vám pokorně omlouváme. My pracujeme i na vládě, ale je to náš problém, máte pravdu. Takže znovu se omlouvám za tohleto zpoždění, které je tedy půl hodiny. Ale znovu říkám, bereme to na sebe, omlouvám se za to a snad mi to odpustíte.
Je tomu tak.
Chtěl bych jednoznačně odmítnout všechny pozměňovací návrhy, které směřují k zákonu o ochraně přírody a krajiny, ale především směřují k oslabení ochrany přírody a krajiny.
Skutečně velmi doufám, že ty návrhy neprojdou. Možná by bylo ideální je i stáhnout, jestli pan kolega Kott by nebyl ochoten je stáhnout, bylo by to potřeba.
A jestliže tam někdo léta podniká a vznikla tam zajímavá lokalita, která má svoje opodstatnění už dneska, všichni ti, kteří hospodaří na území národních parků nebo v jednotlivých zónách národních parků, mají povinnosti, mají různá omezení, musí se jim přizpůsobit tak, jak ta legislativa na ně tlačí. My jsme nakonec úmyslně z toho pozměňovacího návrhu vyndali ty jeskyně, protože tam je to stav neměnný. Nešlo nám o jeskyně s panem kolegou Zahradníkem. Šlo nám primárně o to, že někdo hospodaří na loukách, v lesích a podobě, hospodaří tam například dlouhá léta. Národní parky a jejich zonace se postupně rozšiřují. Je to ta diskutovaná vejmutovka, je to diskutovaný akát, který se už hospodářsky využívá. Děkuji vám za pozornost. To je ode mě snad všechno.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Jeden se týká národního seznamu invazních druhů, a to z toho důvodu, že evropský seznam, který navrhovaná legislativa obsahuje, v sobě nemá vyjmenované druhy, které jsou specifické, a jsou specifické tím, že se vyskytují převážně třeba pouze v Čechách a tady způsobují škody. Zmíním šťovík alpský, který v tom evropském seznamu není.
A třetí věc, která také není pravdivá, že dojde k masivní likvidaci vzrostlých stromů. Přece na obcích, na městech sedí gramotní lidé. Sedí tam starostové, místostarostové, radní, kteří určitě mají zájem o to, aby ve svých městech a obcích měli maximální množství zeleně. Tak to skutečně není.
Aha, pardon, faktické poznámky. Nejdřív kolega Čižinský, poté paní poslankyně Balcarová. Tak kolega Čižinský, podle pořadí, tak jak je v elektronickém záznamu.
Já bych rád zareagoval na předřečníka, pana poslance Kotta. Skutečně docházelo k masivnímu, zbytečnému kácení zeleně. Mnozí lidé tím byli velmi šokováni a teď jsou ještě více šokováni, že by se něco takového mohlo rozšířit i do měst. Pokud je nějaká havárie vody, tak prosím, skutečně ta havárie se opraví okamžitě. Pokud tomu vadí nějaký strom, ten strom se pokácí, a je to úplně v pořádku, takže prosím. Bohužel právě tento návrh umožní, když někde bude sedět někdo nerozumný, kácení úplně bezhlavé, ohrožuje to - pokud se podívám na Prahu - tak v centru Prahy to ohrožuje 80 % stromů. Takže já velmi apeluji, prosím, aby dnešní návrhy pana poslance Kotta neprošly, protože ohrožují život ve městech a ohrožují stromy skutečně plošně po naší zemi.
Takže opravdu ten pozměňovací návrh, který by umožnil kácet kolem vodovodů a kanalizací bez nějakého stanoviska orgánů ochrany životního prostředí je velmi nebezpečný. To je jedna věc. A potom bych ještě upozornila ráda na druhý pozměňovací návrh, také pana kolegy Kotta. To je pozměňovací návrh, který vnímám také jako velmi nebezpečný, a žádám vás, abyste zvážili, jestli takový pozměňovací návrh chcete podpořit. Děkuji.
Máte slovo.
Takže dobrý den, dámy a pánové. Děkuji, pane předsedající. Já bych se tady rád vyjádřil k některým konkrétním pozměňovacím návrhům. Je to tady napsáno, tak já si to přečtu, abych věděl, proč se to stáhlo vlastně tedy... Že o stažení se musí hlasovat, nebo nemusí?
Hlasování 275, přihlášeno 186, pro 56, proti nikdo. Poslední alternativou bylo v 11 hodin. Kdo je proti? Dále je zde návrh na zařazení nového bodu s názvem Povinné testování, služby, kulturní akce. Zařazení nového bodu. Návrh byl přijat. Návrh nebyl přijat. Další alternativou byl návrh, aby bylo pevně zařazeno na 13.00 v pátek. Jako další je návrh na zařazení nového bodu s názvem Zrušení pandemické pohotovosti. Kdo je pro zařazení nového bodu? Pan poslanec Votava navrhl, abychom bod 27, tisk 658, jedná se o druhé čtení zákona o digitální dani, zařadili ve středu po ukončení mimořádné 101. schůze. Zahájil jsem hlasování. Návrh byl přijat, zařadili jsme nový bod. Kdo je proti? Tento návrh přijat nebyl. Návrh byl přijat. Další alternativy tedy už nehlasujeme. Návrh nebyl přijat. Kdo je proti? Je to takto hlasovatelné. Pokračuje schůze. Navrhujeme zařadit tři nové body, a to sněmovní tisk 1043, vládní návrh zákona o občanských průkazech, druhé čtení, sněmovní tisk 1044, vládní návrh zákona o občanských průkazech - související, druhé čtení, a sněmovní tisk 1006, návrh zákona o jednorázovém mimořádném rodičovském příspěvku, druhé čtení. netřeba o tom hlasovat. Na závěr jedno organizační sdělení. Máte slovo, pane předsedo.